Děkuji. Prosím.
Já jsem tady nemluvil, že ten pozměňovací návrh je připraven. Pokud se týká wellness a dalších takových věcí, tak tam asi takový problém nevidím. Takže právě tady o to se mi jedná.
Děkuji.
Prostě řešení to má, nemusí mít dva skipasy, popisujeme to tam. Má to řešení v EET. Říkám, není to prostě nic, co by ekonomika neznala, a byl to návrh paní poslankyně.
Běží čas.
Děkuji za slovo. Já se obracím na nepřítomnou paní ministryni spravedlnosti s tím, co už jsem s ní řešila v říjnu 2019, a nedostala jsem bohužel jasné odpovědi. Proto je důležité jejich situaci na opatrovnických soudech řešit neprodleně. Za druhé mě zase zajímá u toho typu opatrovnických soudů, jak probíhají případy osvojení. V některých krajích totiž soudci těm osvojitelům, kteří byli předem pečlivě vybráni, svěřují děti na předběžné opatření a jinde nikoli. A pak děti čekají v ústavech, a často zbytečně, a řádná jednání jsou vypsána v řádu měsíců. Takže to umísťování na základě předběžného opatření k osvojitelům v zájmu dětí je můj druhý dotaz. A třetí dotaz. Zajímá mě, zda takto obdobně Ministerstvo spravedlnosti statisticky sleduje i případy svěření do pěstounské péče, tedy nikoliv pouze k osvojitelům, nebo do péče jiné osoby, a zkrátka mě zajímá, jak rychle to u těch malých dětí, nebo u dětí obecně, podle toho, co Ministerstvo spravedlnosti sleduje, probíhá. Poslední dotaz, čtvrtý, se týká souladu s návrhy OSPOD. Anebo do jaké míry jsou s nimi v rozporu? Ráda bych, aby náš stát měl přehled o rychlosti opatrovnických soudů, a to zvlášť ve vztahu k malým dětem a k dětem obecně, a samozřejmě, pokud máte ještě nějakou jinou statistiku, budu za ni ráda.
Prosím.
Vážená paní ministryně, v posledních měsících jsme stále častěji svědky, kdy vládní koalice bez nějaké větší diskuse automaticky zamítá opoziční pozměňovací návrhy, či dokonce novely zákonů s odůvodněním, že vláda již připravuje komplexnější změnu právní úpravy. Od tohoto potvrzení tedy mnohdy uběhne několik měsíců, než je vládní návrh předložen. Nejinak tomu bylo v případě daňového řádu. A jaké bylo stanovisko vašeho resortu? Nesouhlas, nesouhlas a nesouhlas. Nemohu se tedy vyhnout pocitu, že vládní koalice automaticky zamítá opoziční návrhy, které leckdy zlepšují postavení těch, na které má předmětná právní úprava dopadat. Vážená paní ministryně, proč neustále od vládní koalice slyšíme, že opoziční návrhy jsou špatné, neprošly řádným legislativním procesem, i když byly předloženy v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny? Jsou tedy jen ty vládní návrhy ty dokonalé a správné? Děkuji za odpověď.
Já v tuto chvíli, když vy jste vlastně necílila na žádný konkrétní návrh, myslela jste to obecně, tak já i obecně budu odpovídat. To znamená, prošlo skutečně jenom to, co jsem podpořila v rozpočtovém výboru. Byla tam tabulka, víte, že to tam bylo popsáno, že jsem celou řadu z nich osobně vysvětlovala, a u řady pozměňovacích návrhů také byly uvedeny výhrady legislativního charakteru. A vysvětlovala jsem tady, že to, co požadovali opoziční poslanci, prostě není možné. Byla to čistě - nebyla to vůbec politická debata, byla to čistě odborná a ryze právní debata. A půjde do legislativního procesu jenom v momentě, že bude zmocnění v zákoně. A zmocnění musí dát mantinely, jinak taková vyhláška by byla protiústavní. Takže to, co chtěli opoziční poslanci, prostě není možné legislativně.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, zaznamenala jsem, že Ministerstvo životního prostředí změnilo na začátku roku svůj průvodní dopis ke stavebnímu zákonu.
Viděli jsme řadu problémů v oblasti EIA, v oblasti SEA, z hlediska kompetence orgánů EIA, protože to jsou všechno evropské směrnice, stejně jako IPPC.
Děkuji.
Děkuji, pane ministře, za odpověď. Ale také jste zmínil tu Hospodářskou komoru.
Ale prostě pro nás je ten partner jediný, a to je resort místního rozvoje.
Děkuji. Není přítomen, takže jeho interpelace propadá.
Děkuji za slovo. Těší mě, že samozřejmě myslíte na zachování barev a materiálu, ale nové fotografie vzorových pokojů potvrzují, že jejich návrh v ničem neodpovídá původním architektonickým myšlenkám a jejich kvalita je hluboko pod čtyřhvězdičkovým hotelovým standardem. Je tedy pravdou, že jsou původní křesla skladována v bazénu? Za jakých podmínek bude společnost Saunia provozovat bazénovou část hotelu? Kdo a jakým způsobem provozovatele vybíral?
Já se se zástupci rodiny Machoninových sejdu. Říkám věci, které jsme tam našli. A zase tam pojedu za dva měsíce. Takže já se s nimi sejdu. Proberu s nimi, co jim konkrétně vadí. My nemůžeme dalších deset let prodiskutovat.
Tak děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Radek Koten s interpelací na pana nepřítomného ministra Karla Havlíčka.
Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane nepřítomný ministře, ohledně tendru na výběr elektronické dálniční známky v České republice již bylo řečeno mnoho. Spekulace stíhá spekulaci a na internetových médiích se objevily nové a další zaručené zprávy o nové ceně zakázky. Dále porovnání možné podobnosti systému výběru elektronických známek nebo shodu s našimi nároky na tento systém. Původní cena zakázky v České republice 401 milionů rozpoutala poměrně širokou diskuzi na internetu a sociálních sítích, a to včetně podezření z pokusu o uplácení pana Kremlíka a na možné předražené zakázky. Toto podezření je nutné velmi důkladně prošetřit. Srovnání by tak mohlo zásadně posunout pohled na danou zakázku, a tím by se skutečně mohlo zamezit i dalším spekulacím a my bychom snad byli schopni rozklíčovat, co by tedy pro nás bylo dobré, a co nikoliv.
Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar s interpelací na opět nepřítomného a omluveného pana ministra Karla Havlíčka.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane ministře, při plánování budoucího energetického mixu se kalkuluje s instalovanými výkony a budoucí spotřebou. Nicméně aby byla zajištěna kontinuální stabilita dodávek elektrické energie a aby bez problému fungovala celá soustavná síť, je nutné myslet i na tzv. pohotový výkon. V případě jeho nedostatku hrozí lokální výpadky sítě a roste riziko blackoutu. Proto se vás chci, pane ministře, zeptat, jak se náš stát na toto připravuje. Jaká přijímá opatření, aby se tomuto riziko předcházelo? Co se v této věci plánuje a realizuje, abychom i po roce 2030 měli zajištěnu stabilní výkonovou bilanci? Většinou chci při interpelacích znát osobní stanovisko ministra než čekat na odpověď zpracovanou aparátem ministerstva, ale u této dnešní mé interpelace velmi uvítám písemnou odpověď podloženou i číselnými a grafickými údaji. Děkuji předem za vaši písemnou odpověď.
Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Ministerstvo financí po kritice přehnané byrokracie raději stáhlo formulář na tzv. zvláštní režim EET, který má od 1. května sloužit pro bezhotovostní platby. Podle mluvčího Ministerstva financí Michala Žurovce probíhá nyní revize a snaha o jeho zjednodušení. O vysoké administrativní náročnosti ale mluvil už dřív třeba šéf podnikatelských odborů Radomil Bábek. Už loni upozornil, že tahle varianta přinese ještě víc papírování a zdržování, takže živnostníci nakonec přejdou na běžnou formu EET nebo s podnikáním raději skončí. Ve formuláři totiž budou muset kromě jiného uvádět údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek za každý den. Kromě toho bude nutné vyplnit pořadové číslo první a poslední účtenky, a to opět v každém dni za celé čtvrtletí. Vážená paní ministryně, víte o tom, že podle Českého statistického úřadu meziročně poklesl počet podnikatelů o 16 tisíc? Zdá se býti jasné, že překážky, které stát podnikatelům neustále klade, každý nepřekoná a vzdá to. Nyní dovolte dvě otázky. Považujete vy nebo úředníci ministerstva podnikatele za pokusné králíky, na kterých testujete toxicitu vašich nařízení a míru jejich odolnosti a vůli dále podnikat? Má být tato forma zvláštního režimu EET poslední ranou těm drobným podnikatelům, kteří z hlediska objemu tržeb nejsou schopni absolvovat martyrium se zapojením do elektronického EET?
Tak kdybyste tam přišel - chodíte asi určitě, že jo? Ale pokud už dneska řeknete dejte mi účtenku, tak vám ji dát musí, podle jiných předpisů. Tak my jsme si říkali: to stejně dělat musí na požádání, tak to napříště bude dělat povinně ten nejmenší. Řekneme si, ještě si připomeneme ty parametry pro něho. Pak říká daňový zákon, konkrétně daňový řád: průběžně si vede evidenci příjmů. Já jsem se třeba ptala své kadeřnice, své kosmetičky, protože když někde chodím, tak s nimi debatuji. Říkám: Jak to děláte, jak si hlídáte tržby, kolik jste třeba vydělaly? A každá mi řekla... Tady to mám obecně skutečně zpracované.
Děkuji. Prosím.
Zaznamenali jsme totiž, že pan premiér Babiš ve svém nedělním příspěvku Čau lidi se vyjádřil pozitivně v tom a pochlubil se, jak vláda ANO snížila v loňském roce DPH na jízdné ve veřejné dopravě z 15 na 10 %, což je tedy pravdou, že došlo k tomu snížení, došlo k velkým úsporám na úrovni krajů v řádech stovek milionů korun. Takže jsem se chtěla zeptat, zda Ministerstvo financí neinformovalo špatně pana premiéra.
Děkuji a prosím o odpověď na doplňující dotaz.
Pan premiér tyhle věci sleduje sám osobně. Novela. Novela. Poslanecký návrh. Přeřekla jsem se, pane poslanče, tak klid. Klid.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže mě by zajímalo, jestli tedy zrušíte superhrubou mzdu a snížíte daň, nebo zvýšíte slevu na poplatníka, nebo zavedete slevy na sociálním pojištění, jak jste slibovali před volbami, a jestli tedy se nějaký z těchto kroků stane. My jsme mnohokrát během tohoto období navrhovali zvýšit slevu na poplatníka, aby všichni zaměstnanci ušetřili víc než 5 tisíc korun ročně na daních. Tak mě zajímá, kdy tedy přijdete s nějakým snížením zdanění práce vy.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Vážený pane poslanče, otevřel jste tady několik témat. Já bych chtěla připomenout takovou tu tabulku snižování daní za posledních šest let, která zhruba obsahuje 130 mld. Ale budu se věnovat superhrubé mzdě, na kterou se ptáte. Takže my jsme se dohodli na úrovni koalice, která byla v lednu, že - a samozřejmě rozpočtové dopady nezastírám.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Je nejvíc sociální citlivé, protože z něj profitují úplně všichni. Už dneska jsou i daně lidí, co jsou na úrovni minimální mzdy, přesahují ty daně tu základní slevu, takže by na tom vydělali všichni a je to administrativně nesmírně jednoduché. Takže to by bylo velmi jednoduché opatření.
Já bych pořád chtěla připomenout, my máme nějaké programové prohlášení vlády, máme určité priority, budeme o tom jednat v rámci rozpočtu a chci připomenout, že daně snižujeme.
Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Vítám vás tady všechny v jednacím sále. Dnešní jednání zahájíme bodem 291, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich losování. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 25 odpovědí na písemné interpelace.
Ve své odpovědi na interpelaci pana poslance Kupky jste tvrdila, že vnuk paní Machoninové Jan Kordovský se měl setkat s ředitelem Novákem na schůzce 23. ledna, ale podle mých informací taková schůzka nikdy být neměla.
Projekční práce modernizace zastřešuje firma Energy Benefit Centre, vítěz výběrového řízení. Dokonce by se měly velice významně i snížit náklady na energie, co se týče Thermalu.
Tak paní architektku Machoninovou zastupuje právník pan doktor Vyskočil. Případně pokud budete chtít kontakt, tak vám můžu poskytnout tady na jeho vnuka pana Jana Kordovského.
Takže to teď momentálně ještě jsem neměla dodáno, takže vy mi to říkáte, já si to samozřejmě ověřím ze spisu. Určitě.
Děkuji za slovo. Já se obracím na nepřítomnou paní ministryni s tématem, které se týká lékařské posudkové služby, což je státní úřad právě spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí zprostředkovaně. Jenže na to je pak navázaný třeba parkovací průkaz a typicky se stane to, že ti lidé dostávají buď přímo pokuty, anebo výhrůžky pokutou od městských strážníků, že jezdí a stojí neoprávněně. Policie prostě chce platnou kartičku. A co s tím? A to vystavení klidně trvá čtyři, pět měsíců.
Děkuji, na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně.
Děkuji za slovo. Takže nechť úředníci klidně se můžou výrazně rozepsat. Mě by zajímaly stěžejní obchvaty města Přerov, Otrokovice, Zlín a konkrétně třeba i Česká Lípa, kde pan premiér Babiš a tehdejší ministr dopravy pan Ťok podepisovali petici za to, aby se dostavěl obchvat České Lípy. Tak mě by zajímal podrobný plán, kdy a jak se plánují vybudovat tyto obchvaty a kdy můžeme očekávat první kopnutí do země. Protože ve většině případů se tam ministr pouze objevil, přestřihl pásku, zmizel a od té doby se neděje na těchto obchvatech vůbec nic.
Děkuji. A poslední interpelací je opět pan poslanec Lukáš Černohorský s interpelací opět na pana ministra Karla Havlíčka.
Děkuji za otázku. Já si na začátku neodpustím povzdech nad tím, že asi hrajeme nějaký špatný repertoár tady, že na nás chodí tak málo lidí odpoledne. Vy jste se ptala na EVL, v konkrétním případě je to ochrana evropsky významné lokality Ten záměr byl v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny oznámen 25. října loňského roku všem známým vlastníkům pozemků dotčeným návrhem a dotčeným obcím a kraji. Uplynula lhůta 90 dní pro uplatnění připomínek nebo námitek. My se obecně řídíme tím, že se snažíme mít nějaký základní konsenzus s regionem.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Pan ministr potvrdil pokýváním a odpovídat na mikrofon nebude. Prosím.
Děkuji za slovo. To způsobilo provozovatelům lyžařských středisek mnohé komplikace a oprávněně je vnímají jako velkou křivdu. V lyžařských areálech, které provozují dopravní zařízení obojího typu, totiž není provozovatel při vystavování daňových dokladů schopen dopředu určit, zda návštěvník-lyžař využije lanovku, vlek nebo obojí. Ptám se vás proto, zda ministerstvo v této věci chystá změnu legislativy.
Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.
Vážený pane poslanče, jenom trochu si připomeneme historii, abychom věděli, kde jsme. Nejedná se tedy o vládní novelu, to bych chtěla zdůraznit. A při hlasování ve Sněmovně jste ten návrh podpořil i vy, pokud si dobře vzpomínám. V médiích se objevuje, že změna nastala až od roku 2020, ale vy jste správně řekl od 2019, takže vy to máte nastudováno správně. To není nic, co bychom neznali. Všechno to v tom návodu je popsané. Předmětný poslanecký návrh tedy představoval skutečně změnu oproti tomuto. To znamená, nebylo prezentováno v návrhu paní poslankyně Kovářové, že by součástí záměru bylo podpořit lyžařská střediska. Já neznám váš pozměňovací návrh. Pokud to chcete vrátit do vyšší sazby, tak samozřejmě s tím problém nemám, takže to je otázka další debaty. To se tady podařilo i prosadit v Poslanecké sněmovně.
A jako další bude interpelovat paní poslankyně Richterová, a to ve věci dětské skupiny - konkrétní termín, kdy půjde zákon na vládu. Máte slovo.
Na minulých ústních interpelacích - děkuji za slovo - byl pan předseda vlády v práci, takže jsem se mohla dotázat na konkrétní věci k dětským skupinám. Jenže bohužel ty odpovědi byly velmi nepřesné. Zejména zaznívalo z úst pana předsedy vlády, že nemá povědomí, podklady k tomu, že by byla poptávka po místech ať už ve školkách, nebo v zařízeních podobných, třeba těch dětských skupinách. Protože pro budoucnost České republiky je naprosto klíčové, aby se tady rodilo dost dětí, tak se tomu tématu věnuji. Dětské skupiny, dostatek zařízení předškolní péče jsou klíčové pro to, aby se rodiny rozhodly mít děti nejenom dvě, ale i tři, to by hrozně prospělo dlouhodobě v téhle zemi. Potvrzují to i Asociace provozovatelů dětských skupin. Tam evidují, že na jednu dětskou skupinu připadá zhruba deset čekatelů, zájemců, pro které už není místo. Takže tahle čísla pan předseda vlády minule neměl. Já mu je teď dávám. Na tuhle otázku mi posledně zodpovězeno nebylo. A přitom je to právě předškolní péče, kvalitní a stabilní, která rodičům usnadní rozhodování a často přehoupne to přání na třetí dítě do reality. Takže proto se na to ptám, kdy tenhle klíčový zákon nalezne shodu mezi ministerstvy financí, zdravotnictví, školství a práce, a to musí zajistit pan předseda vlády. Děkuji.
A nyní prosím pana poslance Kohoutka, který bude interpelovat ve věci válečných reparací.
Vážený pane nepřítomný premiére, podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích nemáte právo nepožadovat vyrovnání dluhu za válečné škody, který mají ostatní k České republice. Tento dluh je nepromlčitelný.